A my jsme vláda, která chce, aby se navyšovalo předvídatelně v dobách, které nečelí nepředvídatelné situaci, aby byla jasná valorizace. Valorizace podle růstu cen, podle růstu mezd, valorizace, která bude umožňovat plánování. A co je ještě důležitější, stabilitu. Takže jenom jsem chtěla zdůraznit, opravdu není v žádném případě pravda to, co tady říkala paní předřečnice. Klíčové je, že my chceme finanční udržitelnost a zároveň předvídatelnou stabilitu. Pak je tady ale ještě jedna věc, kterou chceme a kvůli které vystupuji, a to je prevence. Předcházení těm věcem, kterým předejít lze. Myslím, že se s mnohými shodnu, že to je nejlevnější varianta, předejít nějaké nemoci třeba v důsledku neblahého životního stylu, nebo předejít prohloubení nějakého průšvihu třeba v důsledku toho, že lidé nemají peníze na vhodnou dietu. Jde o to, že jsme s kolegou Josefem Pavlovicem upozornili, že navýšení fondu prevence dnes pro zdravotní pojišťovny není možné nad určitý limit, až by bylo vhodné tento limit zvýšit. Co to může prakticky znamenat? Tady ta mechanika se ale netýká pouze třeba toho plavání nebo příspěvku na sportovní kroužky dětem, ale týká se i podpory opravdu zdravotně znevýhodněných pojištěnců. Jde o příspěvky na diety, pomůcky například pro diabetiky či peníze na psychosociální podporu. Takže ta prevence, o které nyní hovoříme, je opravdu velmi široká a sahá těmi možnostmi, tím rozpětím, až skoro, dalo by se říci, k něčemu, co by mělo být součástí léčby.
A já nepřemlouvám tady dneska momentální koalici, a je rozhodnutá, 108 je 108, a je mi jasné, že nakonec to dopadne tím, že odhlasují zrušení EET. Takže tady bychom si měli říct, jakým způsobem to bude fungovat, zda to tedy bude mrtvý systém, pak tedy úplně nerozumím tomu, jak by ho ta vysoká škola mohla využívat. Ta druhá věc, která mě bude také docela zajímat, protože pokud jsem pochopil správně z těch údajů Ministerstva financí, díky EET došlo k významnému snížení kontrol podnikatelů a k cíleným zásahům. Takže je to velmi významné. Je pravda, že ti podnikatelé a uživatelé EET volají po určité toleranci z Ministerstva financí. Oni by velmi přivítali, kdyby Ministerstvo financí říkalo: vy, kdo používáte EET, my máme přístup k vašim datům a nemáme potřebu vás nějakým způsobem prudit, otravovat a kontrolovat, protože my ta data vidíme. V tomhle mi to dává smysl. A znova opakuji, i tou druhou formou může být ta dobrovolná EET, ale z té první fáze se jistě najde mnoho příležitostí, jak ten systém nezabít, protože když ten systém zabijete, zavřete ho, tak za rok ten systém bude nefunkční, protože jednoznačně nebude ani softwarově, ani hardwarově vyhovovat v té nové době. Tak já si myslím, že kontrolní výbor by si opět mohl vzít tuto iniciativu a mohl by sledovat využití tohoto systému. A já jenom říkám, využijte to. Ano, vy jste slíbili, že to nebude povinné. A já tedy považuji za neefektivní a trošku nehospodárné to opravdu udělat touto formou. Je to jedna z cest k digitalizaci. Koho tady mám? A teď nehovořím čistě o EET. Já hovořím o tom, jakým způsobem se tento systém dá využít. A já jsem i zaslechl tady, řekněme, v nějaké mediálním prostoru, že pan ministr je ochotný například se zástupci klubu ANO o tom nějakou formou komunikovat. Pak se najednou rétorika mírně změnila a z komunikace je diskomunikace. A já si myslím, že to není úplně ta správná cesta. Je jednoznačné, že to používají i ti, kterým pomohl v podnikání. Zase něco na ruku, něco bokem, jak to bude fungovat? A tomu státu bude chybět, a teď mluvím o tom, že nerozšiřujeme systém EET, bude mu chybět za rok 13 miliard korun. Mně to nepřijde úplně málo. Nejde to nařídit, musí to být prostě nějaká diskuse. A nikdy mu nevnucuji svůj názor, vždycky si vyslechnu i jeho názor. Ne vždycky se potkáme. Někdy si dáme za pravdu, dokážeme se přesvědčit, a to je zrovna člověk, který umí naslouchat a s kterým se dá dohodnout. Tak proč to nefunguje někde jinde? Zase použiju nějaký příklad. A to řešení by se mělo najít i teď. Je to nástroj nějakým způsobem databázový, vede přehled o těch jednotlivých podnikatelích, dají se z toho čerpat nějaká data. A pojďme řešit, jak ho naplníme. Jakým způsobem naplníme tento systém. A znova opakuji, jestli se někdy k dobrovolnosti EET budeme chtít vrátit, můžeme, systém bude stále funkční, ale můžeme vypracovat něco, pro co bude tento systém, který stál poměrně velké peníze, efektivní. To je absolutní nesmysl. Je třeba číst.
Nyní prosím, vaše dvě minuty ve faktické poznámce.
To zavádění například do holičství, kadeřnictví, tak tam to v podstatě nic dobrého nepřineslo, protože veškerá ta činnost se přesunula do šedé ekonomiky, kdy tedy ti holiči a holičky stříhali třeba doma a podobně. Já si myslím, že je nutné vybírat daně a daně by se měly platit, ano.
Nyní je v obecné rozpravě přihlášena paní poslankyně Eva Fialová. Připravit se může pan poslanec Karel Rais. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Dnes je již pravděpodobné, že může dojít k vyčerpání rezerv. Podle odborníků jsou v současnosti ohroženy tři zdravotní pojišťovny. Je tedy zcela zřejmé, že současná pětikoalice se chystá ke zdecimování finančního zázemí zdravotních pojišťoven, které by mě zajímalo, jakým způsobem chce řešit. Svaz zdravotních pojišťoven deklaruje, že si prostě nemohou dovolit další neplánované výdaje. Je tedy otázkou, zda si vládní pětikoalice tímto krokem nepřipravuje půdu pro kroky, o kterých jsem před chvílí hovořila. Byli jsme toho v minulosti svědky. Byli jsme svědky zpoplatňování návštěv u lékařů, a tím se odrazovali čeští občané od řešení jejich zdravotních potíží. Zákon lex Ukrajina jim přidělil status státního pojištěnce, to znamená, že v tuto chvíli tu máme stovky tisíc nových státních pojištěnců. S tímto krokem souhlasíme, pomáhat se má. Kabinet Petra Fialy má v tomto kroku naši plnou podporu. Ale musíme si říct, že snižování plateb za státní pojištěnce není rozumným krokem ani z tohoto pohledu, protože velká část ukrajinských uprchlíků bude potřebovat vyšší zdravotní péči než průměrný český občan. Já znovu apeluji, neobětujte kvalitu poskytované zdravotní péče v České republice!
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Tom Philipp.
Vážený pane předsedající, s dovolením vaším prostřednictvím bych chtěl mluvit k paní poslankyni Schillerové. Vy jste tady řekla, že tato vláda přejala zdevastované zdravotnictví, nebo tak nějak byla ta formulace. Uvědomte si prosím, že předtím jste také byli ve vládě. My jsme se každý rok hádali, jestli nám dá 50 korun navíc na státní pojištěnce. Každý rok nekonečné hádky. Vždy jsme vysvětlovali, že je potřeba do zdravotnictví přidat nějaké finanční prostředky, že je potřeba finanční prostředky přidat na platy zdravotníků, na péči. Vždycky byl k tomu hluchý. A teď nám budete vyprávět, že my jsme ti, kteří tady devastují zdravotnictví.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky.
Vážená paní předsedající, já jsem nechtěl vystupovat, ale musím zareagovat na svého předřečníka, váženého poslance Toma Philippa. Také jsem v té době na tom ministerstvu byl, měli jsme ty kanceláře, vaším prostřednictvím, pane předsedající, vedle sebe. Vy jste, pane poslanče, říkal paní poslankyni Schillerové, že vy jste v té vládě byli, ale my jsme tam byli s vámi, s lidovou stranou. Nejenom že my jsme tam byli, ale i ti lidovci tam s námi byli.
Děkuji. Prosím.
Tak je to třeba zasadit do nějakého kontextu. Zameťte si před vlastním prahem. Vy jste byla mnohem ostřejší než já.
Hnutí ANO bylo ve vládě a nemělo tam většinu - v té vládě, kde bylo s KDU a se sociální demokracií. Ale když už tedy ta čísla máte, tak to byl ten okamžik, od kterého začaly platby za státního pojištěnce růst. Nikdy ani miliardu. Pořád ty peníze rostly.
A pak taková ještě jedna perlička s tím EET a s tím, jak se to používá, protože tady někteří kolegové říkali, kde co jako viděli. Já jsem byl v Japonsku a při návštěvě Japonska jsme navštívili oblast, kde mají jelínky sika. Takže asi je to o té výchově, o těch lidech, a co chtějí, a je to i o tom naslouchání, co ti podnikatelé chtějí a co nechtějí. A ta dobrovolnost je to minimum, co pro ně můžeme udělat.
Hlásí se nejprve s faktickou paní poslankyně Věra Adámková, pak pan poslanec Patrik Nacher a pak pan zpravodaj. Takže vaše dvě minuty, paní poslankyně. Prosím. Děkuji za dodržení času.
Tak děkuji. Já tam těch rozdílů vidím několik. A penzijní reforma je na několik generací... a na několik volebních období, respektive, dopředu. V tom je opravdu podstatný rozdíl oproti zavedení EET jako nějaké jedné myšlence. Ten úspěch to nemělo a zavádělo se to v době, kdy ostatní země od tohoto principu odcházely. Ale jak jsem řekl předtím, i kdyby stokrát toto, co jsem teď řekl, nebyla pravda, tak jedno z vašich volebních hesel bylo, že vy to budete dělat jinak. Jinak, míněno lépe. A pak tam já tedy tu přidanou hodnotu nevidím.
Tak tím vypršela vaše faktická a nyní pan zpravodaj faktickou.
Férové vystoupení si zaslouží férovou reakci. Takže na pana kolegu Kubíčka, vaším prostřednictvím. Elektronická evidence tržeb neeviduje všechny tržby, eviduje pouze tržby v hotovosti, neeviduje bezhotovostní platby, zároveň EET neeviduje náklady. To znamená, představa elektronického daňového přiznání z EET není reálná, to je první reakce. Jestli to srovnáváte s dneškem - to jsme tady také říkali - tak dneska EET máte vypnuto.
Já jsem neřekl, že to eviduje. Já jsem řekl, že by to mohl být nosič, to podotýkám, to je první věc, která tady funguje. No je to jednoduché.
Děkuji za tu faktickou. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, bylo zde již mnohé řečeno o elektronické evidenci tržeb, ve zkratce EET. To, co mi zde ale scházelo, je pohled ekonomické teorie, jakým způsobem přistupuje teoretická ekonomie k tomuto pro laickou veřejností velmi diskutovanému problému. Začal bych samotným pojmem, kterým je tržní ekonomika. Stručně řečeno, tržní ekonomiku chápeme jako hru podle určitých pravidel. Jedním z těchto pravidel je například to, že vy mně dodáte zboží a já vám zaplatím. Jaké je základní otevírací pravidlo této hry? Nasadit si může pouze ten, kdo hodí šestku. Jak by se vám ale líbilo, kdybych já si nasadil i na čtyřku nebo na dvojku? Pochopitelně že nelíbilo, neboť taková hra by neměla žádný smysl. A stejné je to i u tržní ekonomiky.
Kdo zrušil druhý pilíř důchodové reformy, který byl dobrovolný a nebyl povinný? Kdo ho zrušil bez mrknutí oka v tak citlivé věci, jako je důchodový systém? Nebylo to hnutí ANO ruku v ruce s ČSSD? Odpovím ano. Kdo zrušil jednotné inkasní místo, aby potom osm let tvrdil, že připraví nové jednotné inkasní místo? Nevšiml jsem si, že byste tady nabídli nějakou debatu, že byste dobrovolný systém druhého pilíře nechali, a teď, když my podle svých volebních slibů plníme svůj program, tak nás přesvědčujete, že to není rozumné. Já jsem viděl, pan poslanec Nacher mi ukázal seznam těch řečníků nebo panelistů vystupujících na tom semináři. Já nijak nerozporuji, že ti lidé říkali to, jak jste nám to reprodukoval. Já myslím, že my jsme schopni uspořádat jiný seminář, kde přijdou jiní podnikatelé, kteří, tak jako tato část byli pro, tak budou proti. Já netvrdím, že všichni podnikatelé jsou proti EET, ani ti, kteří mají první a druhou vlnu, ale taky to není tak, že všichni jsou pro. My zase konzistentně máme názor opačný. Nicméně ten zákon tady leží několik měsíců a my jsme ho na ten program zařadili až teď na konci června, protože byly jiné priority. Mluvil jsem s nimi o tom, mluvil jsem o tom s Českou bankovní asociací. Takže i to je důvod, proč v některých restauracích není platba kartou, protože to samozřejmě nese náklady pro toho podnikatele. Jasně, ve špičkové restauraci v městě, kde je silný turistický ruch, kde je mnoho cizinců, v tom problém není. Prostě my nemůžeme nařídit zákonem, jaký má být poplatek, a vstupovat do těch smluvních vztahů. No, neetické to není, protože to zákon umožňuje. Někdy platím kartou a já bych chtěl, aby zákazník měl možnost volby. S panem poslancem Volným jsme vzpomínali, kolikrát jsme se na to téma potkali v různých médiích a rozhovorech, a to je tak asi všechno, co bych k tomu řekl.
Děkuji za vaše vystoupení.
Nevím, jestli to stihnu. To je jedna věc. Tenhle výraz jsem já neřekl. Stejně tak jsem neřekl a nepoužil slovo katastrofa - pane ministře, já jsem neřekl, že to je katastrofa.
Tahle možnost, kterou dáme zdravotním pojišťovnám, je samozřejmě vyladěná tak, aby se týkala všech zdravotních pojišťoven, které zde máme.
Nyní přečtu omluvy. Jako první vystoupí paní poslankyně Karla Maříková a připraví se Tom Philipp. Jako další vystoupí pan poslanec Tom Philipp.
Tento pozměňovací návrh řeší dvě věci. Je to samozřejmě kompromis.
Vy jste říkal, že to byl kompromis. Čí to byl kompromis? Kompromis jenom vládnoucí koalice, anebo i opozice?
Prosím, pan zpravodaj s faktickou poznámkou.
Je to samozřejmě kompromis, který jsme se snažili udělat i s opozicí, ale vzhledem k tomu, že opozice má zcela jiný přístup ke státnímu rozpočtu a vůbec k řešení některých situací, které tu teď nastaly, tak je to potom společný návrh, který dává koalice. Který dává vládní koalice.
Takže bych si dovedl představit i nějakou kombinaci toho, že třeba se zruší EET pro třetí, čtvrtou vlnu definitivně a třeba se udělá na dobrovolné bázi. Ale to, že se to zruší úplně komplexně celé, tak mně prostě přijde, že nenaplňuje ani jedno z těch kritérií, ani jednu z těch priorit, a není v tom ani ta politická priorita. Když se podívám na finanční nebo rozpočtovou prioritu, tak tam neustále se tady bavíme o tom, jak naplnit rozpočet. To znamená, při stávajících sazbách efektivněji vybírat od těch, kteří by daně platit měli, ale neplatí. Nemusí se zvyšovat daně a nemusí se někde škrtat. Takže tady podle mě tenhle návrh jde úplně proti tomu. A v zásadě politicky by nám jako opozici to mohlo být z tohoto úhlu pohledu jedno, protože vy přijdete - já jsem si udělal poznámku ze semináře, který jsem pořádal - o 4,2 miliardy, které se vybraly v tom posledním roce, kdy to EET fungovalo, navíc. To byl údaj z Ministerstva financí. Nám by bylo jedno, vy přijdete o ty příjmy, ale vlastně my přijdeme o ty příjmy, takže za mě to nesplňuje ani to druhé kritérium. No a tady já jsem pořádal seminář dobrovolné EET, já jsem to tady panu ministrovi ukazoval, tu pozvánku. Bavíme se teď, říkám, o první a druhé vlně. To znamená, za mě, když shrnu tuhle svoji první část, tak za mě tenhle návrh v sobě nemá ani politickou prioritu, která se změnila, ani finanční, jde dokonce proti ní, ani podporu cílové skupiny, protože ta cílová skupina, neříkám že všichni, ale velká část to nechce. Co jsou minusy a plusy? A tady čerpám právě z toho semináře. Já jsem si dělal poctivě poznámky. To jsou nasbírané věci z praxe, to není to, co si tady jako řekneme, vymyslíme na chodbě, aby to dobře znělo tady na mikrofon. Když řeknu minusy, co tam zaznělo? Cirkulace neoficiálních plateb, absence férové soutěže. Vrátíme se vlastně o krok zpět. A to tady říkám jako člověk, který jinak brání platbu v hotovosti obecně. Dokonce bych si dovolil představit i v tomhle změnu ústavy, tedy za sebe třeba. Snížení komfortu pro hosta z hlediska jeho reklamace, zaznělo z praxe, to jsem si já nevymyslel. Větší výběr daní, o tom já jsem tady hovořil, a přibrzdění digitalizace. Boj s šedou ekonomikou - o tom jsme se bavili, aniž byste hnuli, tak s tou sazbou vyberete víc. V té době se také mimo jiné, já tady nebudu číst celou tu tabulku, co se všechno snížilo nebo kde se zvýšily ty odpočitatelné položky, ale třeba se zvýšila sleva na dítě. Ubytovacích službách, pardon. Není rovněž pravda, na to jsem se tam ptal úplně extra, že by hotely měly problém s přechodem na EET, jak se říkalo. To tam zaznělo na mikrofon zcela jednoznačně od prezidenta Asociace hotelů a restaurací. Ta zpětná vazba, kterou já jsem nasbíral za tu dobu, byla, že více restaurací v těch malých obcích zavřelo kvůli tomu, že tam bylo zakázáno kouření. jsou menší povinnosti vůči finančním úřadům, snížení daňových kontrol. To znamená, že i pro ty podnikatele je to lepší, respektive ti, co byli poctiví, pro ně se nic nemění.
Provozní fondy se pak používají k úhradě nákladů na činnost pojišťoven. Původně se na letošní rok počítalo s deficitem 14 miliard, který by fondy pojišťoven ještě pokryly s tím, že by na konci roku na účtech zůstalo 9 miliard. Sdružení ambulantních specialistů, jehož členy jsou lékaři pracující mimo velké nemocnice, provozující vlastní soukromou praxi, se také prostřednictvím otevřeného dopisu postavilo za ten váš návrh... proti tomu návrhu. Podle Sdružení nedostatek financí postihne právě především soukromé poskytovatele zdravotní péče.